Skončil váš čas k faktické poznámce, paní poslankyně. Jiří Bláha, Jan Čižinský, to jsou faktické poznámky. Máte slovo, pane poslanče.
A pak tady ještě padlo, že kdo z nás třeba nezaplatil něco. Ono to nemusíte ani úmyslně, ale může se vám stát, že zapomenete. Já třeba sám jsem to zjistil až o několik měsíců později, že mi vlastně nic nedorazilo.
To je opravdu složitá problematika. Já mám nájemné, jako nájemné 8 000, když ho dostanu, protože ti nájemníci to neplatí na účet. To záleží na té úřednici, jestli to pošle mně, nebo jim. A když to pošle jim, tak oni to utratí. Tak vy žijete bohužel všichni v mediální lži.
První věc, o které jsme se bavili nedávno, jsou exekuce. Prostě pokud je nevyřešíme tak, aby ty lidi motivovalo, když jsou v exekuci, pracovat, tak s tím nepohneme. Druhá věc, která je velice důležitá, to je důchodová reforma. Pokud budeme a pojedeme v tomto stavu, tak jak to je udělané, že nikdo o ničem nic neví, a to platí i pro ty exekuce, že nikdo neví, jaké má dluhy, a nikdo neví, kolik si spoří na důchod, tak v životě ti lidé nebudou mít zájem se o sebe starat. To jsou dvě věci, které velice spolu souvisí. A to celé se musí spojit s daňovou reformou. Protože tak, jak máme nastavené daně dneska, tak to nemotivuje nikoho, aby pracoval. Takže to musíme změnit taky.
Poprosím vás o shovívavost a ještě potom možná o zkrácení lhůty, ale to navrhne paní zpravodajka.
Děkuji. Podotknu, že zkrácení lhůt je třeba navrhnout v podrobné rozpravě. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Prosím, máte slovo.
Takže je to návrh týkající se otcovské, aby místo jednoho týdne byla dva. Shodou okolností přesně za rok to má být účinné a tímto bychom to mohli pohodlně stihnout. Je to také věc, která jde z nemocenského pojištění, týká se to tedy rodin, které odváděly nemocenské pojistné.
Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě? Nevidím takový zájem. V tom případě zahajuji rozpravu podrobnou. Připomínám, že přednesené návrhy musí být odůvodněny, a prosím paní poslankyni Richterovou, která je přihlášena.
Jde o tu otcovskou na dva týdny.
Děkuji a ještě se hlásí paní poslankyně Pastuchová v roli zpravodajky. Prosím, máte slovo.
A ještě bych požádala o zkrácení lhůty pro projednání výboru na sedm dní.
Ano, to byl procedurální návrh. Nikoho nevidím, tedy podrobnou rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Není takový zájem. Je zde žádost o odhlášení. Až se nám počet přihlášených ustálí, budeme tedy hlasovat o zkrácení lhůt. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji navrhovatelce a zpravodajce Nicméně není přítomna paní ministryně, která je navrhovatelkou tohoto bodu, takže pokračovat nemůžeme. Další body jsou ze třetího čtení, ty už bychom určitě nestihli projednat.
Tady myslím dochází k určitému zmatení v tom, co je nákladem obce a bohužel co bude nákladem obce. Nevím, kolik je tady mezi námi poslanců, kteří řeknou: Ano, exekuce, to se dobře povedlo, jsme s tím spokojeni, funguje to perfektně.
Děkuji a teď mám několik přihlášek do rozpravy.
Děkuji, pane předsedající. Já už to nechci prodlužovat, budu skutečně velmi rychlá, to, co jsem potřebovala říct, jsem řekla v tomto týdnu. Z evropských peněz sociální práci na obcích extrémně posílíme. Já vám chci přečíst, jak to funguje v praxi, jak takový byznys s chudobou probíhá. Nakoupíte na základě plné moci - a mám radost, že pan poslanec Volný zpozorněl, protože se ho to velmi intenzivně týká - nakoupíte si na základě plné moci byt. Vlastník zapsaný na katastru je cizinec, ideálně mimo Evropskou unii, protože Česká republika nemá dohody o vymáhání pohledávek, je to velmi nákladné. Ten byt musí být levný, ideálně za pár desítek tisíc korun. Můžete ho koupit taky v dražbě, často ve druhém kole, ideálně v lokalitách, kde jsou byty skutečně levné. Bavíme se o Sokolovsku, Ústecku, Most, Šluknovský výběžek, Moravskoslezský kraj. Často se to týká koupených ubytoven, starých hotelů a podobně. Tak a teď to začíná být, co se týká byznysu s chudobou, opravdu zajímavé. Příklad: běžné nájemné je 30 korun za metr čtvereční, spekulanti s obchodem s chudobou pronajmou byt třeba za 150 korun za metr čtvereční. To je případ, kdy vlastník platí. Pak jsou ale ty častější případy, a starostové z vyloučených lokalit to znají, kdy vlastník neplatí nic a má zisk 15 000 korun měsíčně. Dochází k vyúčtování služeb jedenkrát za rok, a i když je přeplatek mezi vlastníkem a společenstvím, naúčtuje se nedoplatek falešným dokladem. Opět na něj nájemníkovi přispívá úřad práce. Stát platí, i když to v posledních letech naštěstí, protože se nám to dařilo, kleslo objemově, tak dávky na bydlení stále tvoří několik miliard ročně, 8 a 10, v posledních letech to bylo skutečně nižší. Stát platí, do vyloučených lokalit se sestěhovávají problematičtí lidé, vlastníci extrémně profitují z tohoto obchodu s chudobou. Můžeme tady dělat podobná opatření "třikrát a dost", která jsou protiústavní. Týká se to tady také mnohých poslanců a poslankyň, sáhněme si, prosím, do svědomí. A bez toho, aby se to vyřešilo, bez toho, aby někteří političtí zástupci profitovali na obchodu s chudobou, pokud to neukončíme, tak se situace ve vyloučených lokalitách nezlepší. A to jsem chtěla, dámy a pánové, říci, aby to bylo jasné, protože to je ten zásadní problém - byznys s chudobou.
Děkuji. Přednostním právem v tuhle chvíli disponuje pouze paní zpravodajka, ale jste přihlášen do rozpravy, ano. Takže paní poslankyně Aulická Jírovcová s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Tři roky jste nepřipravila vůbec nic, tři roky jste neudělala vůbec nic. Z 15 opatření nemáme vůbec nic. Nezlobte se, ale vy se tady předvádíte, jaký je to strašný problém.
Tady se stále skloňuje obchod s chudobou.
Je tomu tak, paní ministryně, máte slovo.
Děkuji. Krásné dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Novela zákona o dětských skupinách je zákon, o kterém diskutujeme rok. Dovolte dvě poznámky. Dvě věci, u kterých mám obavy.
Vážené dámy a pánové, hnutí SPD podporuje hlavní záměry a cíle tak, jak jsou obsaženy v poslední kompromisní verzi komplexního pozměňovacího návrhu v novele zákona o dětských skupinách. Naším prvořadým zájmem je především dlouhodobé a stabilní zajištění kvalitní péče o naše nejmenší předškolní děti. Musí mít jednoznačně charakter veřejné služby a musí umožnit umístění všech malých dětí, jejichž rodiče o to mají zájem, ve veřejných zařízeních předškolní výchovy a péče. Toto naše přesvědčení velmi úzce souvisí s naší představou o klíčové důležitosti podpory našich pracujících rodin, podpory porodnosti a pozitivního demografického vývoje, což je zásadní veřejný zájem a priorita hnutí SPD. Je pro nás také vrcholně důležité, aby péče o děti v dětských skupinách byla primárně financována výhradně z veřejných peněz bez toho, aby rodiče na tuto službu museli doplácet další nemalé částky ze svého. Považujeme proto za naprosto nezbytné zajistit prostřednictvím tohoto zákona dostupnost předškolních zařízení i dětem v malých obcích, kde například nyní vůbec nejsou klasické mateřské školky a kde je mnohdy jediným předškolním zařízením právě nějaký typ dětské skupiny.
Vítáme to, že došlo ke zrušení zastropování příspěvku od rodičů alespoň v té kompromisní variantě. Považujeme to také za velmi dobrý a pozitivní krok.
Vzhledem k tomu, že z technických důvodů jednáme v tomto sále, na 111. schůzi jsme usnesením číslo 1744 stanovili podrobnější pravidla jednání i zasedací pořádek. Poprosím všechny kolegyně a kolegy, už se usaďte, tady to bude s tím hlukem mnohem náročnější než v hlavním jednacím sále. Nezapomeňte se podepsat všichni do prezenční listiny, jak jste byli zvyklí dříve, poté se přihlásit na své jednotce konferenčního systému tady v sále a zároveň je vždy potřeba při odchodu ze sálu se odhlásit. Ale já bych vás chtěl poprosit opravdu o to písemné přihlášení, abyste nám předsedajícím zjednodušili práci. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou 19. července. Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. A už hlasujeme. Kdo je pro navržené ověřovatele? To je ten manuál, co jste dostali dopředu. Hlasování se zúčastnilo 89 poslanců, kvorum bylo 45, pro 83, proti nikdo.
Dobrý den, kolegyně, kolegové, jenom informaci. Teď jak jsem přibíhal ke hlasovacímu pultíku, tak jsem omylem doběhl k blbému a přihlásil jsem kolegu Františka Navrkala k hlasování.
Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 113. schůze, návrh je uveden na pozvánce. Zahajuji hlasování, vydržte chviličku, až se objeví odpočet.
Je to dobrá zpráva pro starosty obcí a měst. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane poslanče. Poprosím paní poslankyni Gajdůškovou, připraví se paní poslankyně Kovářová.
Vážený pane předsedo, paní ministryně, pane ministře, paní poslankyně, páni poslanci. Jsme ve třetím čtení a máme před sebou návrh zákona, který dle mého přesvědčení a přesvědčení sociální demokracie plní to, co by společnost měla dělat. Když dovolíte, chtěla bych poděkovat za kompromis, který byl vytvořen na půdě sociálního výboru Poslanecké sněmovny.
Já vám děkuji.
Pro studenty to byla velmi výhodná záležitost. Také to řešilo situaci v obcích, kde byla nedostatečná kapacita v mateřských školách, a samozřejmě také pro menší obce, kde si mateřskou školu zřídit nemohli. Ušetří spoustu, nejen času, ale i peněz dětským skupinám. Je to kompromis, před kterým souhlasíme, ač bychom si některé věci představovali jinak, nicméně pokud projde komplexní pozměňovací návrh, tak novelu zákona o dětských skupinách klub STAN podpoří.
Děkuji.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, za nás také stručně. Jednu věc, kterou bych ráda vypíchla a zdůraznila: díky tomu, že jsou nastaveny mechanismy financování způsobem, který umožňuje valorizování podle zvyšujících se cen tak, aniž bychom museli sahat do zákona, nebudeme muset tento zákon v budoucnu zbytečně otevírat. To mi také přijde velmi důležité, abychom přijímali normy, které nebudou muset být neustále upravovány v souvislosti s inflací. Pozměňovací návrh týkající se možnosti, aby očkování hepatitidou B nebylo podmínkou přijetí do dětské skupiny, je věc, která má odborné opodstatnění. To je poslední poznámka k hlasování o tomto návrhu.
Naprosto jsou ignorována práva lidí, včetně v těchto věcech nálezů soudů. Vzniká situace, kdy lidé nejdou na očkování proto, že to vyžaduje jejich zdravotní stav, ale proto, že jsou k tomu donuceni šikanou a hrozbami. Řada lékařů upozorňuje, že vakcinovat se s protilátkami se nedoporučuje, přesto ho lidé absolvují, aby unikli komplikacím. Naposled včera jsem se radil se svým lékařem a ten mi také řekl, že pakliže mám protilátky, tak že nedoporučuje očkování. Už je to v několika desítkách případů a my znovu budeme žádat jako SPD Sněmovnu o zrušení pandemické pohotovosti. Ještě bych se rád vyjádřil k testům. Pakliže stát požaduje testy, tak je prostě musí lidem platit, a my tady prostě nedovolíme covidovou diktaturu. Znovu říkám, že očkování musí být dobrovolné. Kdo se chce nechat očkovat, ať se očkuje, proč ne, to je dobrovolné rozhodnutí, v pořádku. Ale kdo se nechce nechat očkovat, nesmí být diskriminován. A ještě notabene, když je to menšinová vláda.
Mám tu dvě přednostní práva, ale napřed dvě faktické poznámky. Děkuji. Prosím, máte slovo.
Ve svém projevu jste projevil absolutní politickou demagogii. KSČM byla ta, která tady tvrdě kritizovala pandemický zákon. Svými ústy jsem tady vystupoval a již vícekrát jsem vás upozorňoval na to, abyste nevystupoval jako "já, já, já a my SPD jediní". Tak to přece vůbec není. Sněmovna má právo ukončit nařízení pandemického zákona, ale musí mít většinu.
Děkuji.
To jsme se opravdu zbláznili?!
Faktická poznámka, pan předseda Bartošek, poté pan poslanec Holík.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Já vás žádám, abyste diskutující vedl k pořádku, aby respektovali jednací řád a diskutovali k tématu, což jsou dětské skupiny. Jestli chcete řešit zrušení pandemického zákona nebo jakékoli jiné věci, svolejte si na to mimořádnou schůzi a nezaplevelujte dnešní jednání vašimi exhibicemi. Jestli chceme pomoct dětem, projednejme tento zákon, diskutujme k tomu, ale hlavně respektujme čas, který nám byl k tomu dán.
Vážený pane předsedo, vážení hosté, já bych chtěl zareagovat na pana Juchelku. Bohužel, v současné době se u nás společnost rozdělila. Rozdělila se na lidi, kteří jsou lepší, ti jsou očkovaní, kteří můžou do zahraničí, můžou na dovolené, budou moct taky vodit děti do školky, a potom na lidi, kteří se neočkovali. Před dvěma týdny jsme tady probírali zákon o sterilizaci. Ony tvrdí, že to nebylo bez nich, ale my v současné době děláme něco podobného. Lidi, kteří jsou očkovaní, a nejsou očkovaní.
Hlasování číslo 4, přihlášeno 110, pro 105, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Nyní bychom tedy měli hlasovat o zákonu jako celku.
Kdo je proti? Ptám se paní navrhovatelky, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy?
Ještě jednou dobré dopoledne. Jenom rychle připomenu základní ustanovení, které tento návrh obsahuje. Vychází z praxe. A úplně se ruší podmínka hospitalizace v případě péče o osobu v nevyléčitelném stavu. Ošetřovné - to je důležitý princip - se rozšiřuje tak, aby mohl ošetřovné čerpat člen rodiny, který ale nesdílí společnou domácnost. To se v praxi ukazuje jako velmi a velmi důležité a určitě uděláme kus dobré práce, když nastavíme ty podmínky takto. Třetí část tohoto návrhu, připomínám, je úprava otcovské dovolené. Jde o prodloužení období pro čerpání otcovské dovolené v případě, kdy bylo dítě hospitalizováno v období prvních šesti týdnů života. Pokud by dítě bylo hospitalizováno, už na to ten tatínek nedosáhne. Je zde pozměňovací návrh paní kolegyně Richterové, se kterým souhlasím a který podporuji. Na závěr mi dovolte ještě jednou požádat o podporu návrhu zákona. Myslím si, že jim to dlužíme.
Otevírám rozpravu.
Předkládám navazující legislativně technickou úpravu, aby se zabezpečilo, že navrhovaná změna bude znamenat stejné čerpání prodloužené otcovské pro všechny pojištěnce.
Přečtu tady poslední větu mailu, který mi poslala paní Krejčíková, což je předsedkyně Aliance náhradních rodin České republiky. Zanechme na chvíli politického soupeření a udělejte prosím dobrou věc pro ty nejzranitelnější, pro děti. Souhlasím s tím, co řekla kolegyně Černochová.
Dobrý den, dámy a pánové, pane předsedající. Bydlím v Mostě.

Proto vítám všechny návrhy, které vedou k možné nápravě, protože to vidím jako šanci pro všechny slušné lidi. Takže tento zákon - bych byla ráda - kdyby opravdu prošel.
To se zeptejte svého předsedy, že to opravdu říkám, a na tom trvám. A pokud jde o 60 dnů: Vážený pane kolego, mezi prvním a druhým čtením je 60 dnů, mezi druhým a třetím 14 nebo 7, takže 60 dnů je zatraceně dlouhý čas na to, aby se něco projednalo.
Tak prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vy jste tady říkal, že to tu leží dva roky.
Ten není ovšem přítomen v sále, takže... už nechcete, ano. Poslankyně Jana Pastuchová?
Pan Bronislav žije v místě svého trvalého bydliště od dětství, které prožil v sedmdesátých letech. Je svobodný a po úmrtí své matky je prakticky sám. Nemá sourozence ani přátele. Vyžaduje naprostý klid, neměnné rituály a do tohoto vzorce pochopitelně nikdo cizí nezapadá. Bronislav obývá malý pokoj o velikosti 29 metrů čtverečních. Byt je velmi skromně vybaven. Podle dostupných informací od spolupracujících organizací je primární problém jeho špatný zdravotní stav. Objektivní důvody mu neumožňují zajistit si kvalitnější bydlení na volném trhu a obecní byty jeho město nemá.